Prosím vás, pane předsedo, abyste zopakoval i zde kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím.
Volební komise během dubna, na začátku dubna, obdržela tři nominace. V tuto chvíli tedy zbývají dvě neobsazené místa, a na ta dvě místa máme dva kandidáty. Jana Vávru, navrženého sociální demokracií, v prvním kole měl 64 hlasů, a Jana Wintra, navrženého TOP 09, který v prvním kole získal 65 hlasů. Na dvě místa tedy máme dva uchazeče. Samozřejmě je na vašem rozhodnutí, jestli budete vybírat oba dva, pouze jednoho, nebo žádného. Volební místnost bude otevřena do 13.00 a výsledek volby oznámím v půl třetí na začátku odpolední části schůze.
Ani v tomto případě se nevede rozprava. Požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste členy organizačního výboru pustili dopředu, aby mohli odvolit předčasně.
Je na každém z vás, vážené kolegyně a kolegové, jak se rozhodnete. A je na vás, jestli chcete občanovi opravdu ulehčit.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. A nyní je faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové.
A to je také důvod, proč já se třeba tady zdržím hlasování. Ale samozřejmě neskrývám malinké zklamání nad tím, že jsme mohli mít tu širší bezplatnou právní pomoc.
Ještě jednou děkuji vaším prostřednictvím paní profesorce Válkové.
Jinak je to nedobrý krok.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a požádám zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování. Pane zpravodaji, máte slovo.
Poté bychom hlasovali o návrhu B pana poslance Stupčuka, který se týká zrušení podmínek praxe a věku pro členy orgánů České advokátní komory.
Myslím si, že vy, kteří ten zákon chcete podpořit, dáte do ruky silnou zbraň společnostem, které řeknou: Byl schválen zákon, v tom ty kompenzace byly uvedeny, nám je v zásadě jedno, jestli jste to v Bruselu notifikovali, nebo ne, my jsme ty náklady podle platné legislativy uplatnili a je spravedlivé, aby je zaplatil stát. Toto hrozí. Ať už to je formou arbitráží, nebo soudních sporů. Toto reálně hrozí. A já bych se chtěl pana ministra zeptat, jaký má připraven scénář, pokud ta varianta nastane. Já neříkám, že nastane, nebudeme to rozhodovat ani my, ani vláda, ani Sněmovna, ani Senát, bude to rozhodovat Evropská komise. Ano, můžeme být optimisté, řekneme, všechno nám schválí, není problém. Tady najednou slýcháme dvě věty, které podle mě jdou proti sobě. Ministerstvo průmyslu, jeho čelní představitelé, říkají: nebojte se, bez notifikace nebude vyplacena žádná veřejná podpora. Ale současně, když navrhneme, abychom tuto podmínku dali do zákona, tak zcela nelogicky z mého pohledu je Ministerstvo průmyslu proti. Já tady postrádám logiku. Je to správně, ale v zákoně to mít nemusíme. A každá z těch skupin hájí své obchodní zájmy. Já myslím, že to je legitimní, ale my bychom měli být od toho, abychom ten zápas nechali na nich. Abychom zákonem jednu skupinu neupřednostnili vůči druhé. Jenom bychom neměli podlehnout tomu a v tom souboji my zákonem to rozhodnout a přidat se na jednu nebo druhou stranu. Velmi častým argumentem je, že musíme zaplatit souběžné vysílání. Tak dejme tomu, že ten argument je správný. Já se chci zeptat, kdo prověřil, na základě čeho určil, jak dlouho bude souběžné vysílání. Je samozřejmě úplně něco jiného platit náklady za souběžné vysílání rok, anebo čtyři. To mně přece každý přizná. Takže druhý konkrétní dotaz na pana ministra, odkdy vlastně vy budete kompenzovat náklady za souběžné vysílání? Od kterého data, když máme koncové datum? A je to úplně jednoduchá logika. Takže se chci zeptat, proč jsme toto nevyužili. Bereme na vědomí, že maximální a minimální výše dosud nejsou stanoveny. Můžete však upřesnit podmínky pro udělení maximální výše subvence? A nepřipadá mi korektní hlasovat předtím, než Česká republika odpoví. Řekli jsme si, že je to priorita. A naše ministerstvo napíše: Prosím vás, dejte nám odklad do konce června. Tak je to priorita? Dělá se na tom? Máme ty odpovědi hotové, nebo nemáme? Rizika dodatečných nákladů pro domácnosti jsou vysoká. Ze státního rozpočtu. A jak se ptá Evropská komise, my ani nevíme, kolik bude maximální výše... Co ale víme, a to víme zcela jistě, že tu případnou kompenzaci zaplatí daňoví poplatníci. Ale reálně si to zaplatí. Tak neříkejme, že to je bez nákladů pro občany. Myslím si, že je rozumné počkat na tu notifikaci. A tu klíčovou otázku tady vznesl budoucí pan ministr financí a tu bych tedy položil panu ministrovi jako poslední z mého vystoupení. Kam tak spěcháte, pane ministře, když žádné prodlení reálně nehrozí? Možná spěcháte k tomu, abyste již začal platit kompenzace za to duální, nebo zkušební vysílání, jak to budeme nazývat.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci.
Pane ministře, jste si jist, že prodloužení licencí terestriálních vysílatelů do roku 2030 není v rozporu s článkem 107 podporou? Jste schopen nám toto tady garantovat? Pokud ne, tak pro ten zákon přece nemůžeme s klidným svědomí hlasovat, protože to děláte ze zákona, a ne až nějakým následným provedením!
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Ještě přečtu došlou omluvu. Paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá na zítřek, čtvrtek 25. května, od 9 hodin z pracovních důvodů. Pane zpravodaji, máte slovo.
Nikdo z nich nenavrhl vrácení tohoto zákona do druhého čtení. Ty nebyly žádné načteny, takže toto hlasování odpadá. O pozměňovacím návrhu A. O pozměňovacích návrzích B2 a B3 společně jedním hlasováním.
Má někdo připomínku k návrhu procedury? Kdo je proti? Můžeme tedy podle ní postupovat.
Jestli tedy mohu, tak bych vždycky řekl, co ten bod obsahuje.
Návrh byl přijat. Další návrh?
To je pozměňovací návrh kolegy poslance Adamce. Jedná se o zřízení přechodových sítí a stanovení jejich účelu. V pozměňovacím návrhu jde i o upřesnění toho, jakému okruhu subjektů mají být příslušná oprávnění udělována. Stanovisko hospodářského výboru je pozitivní.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Zahájil jsem hlasování číslo 129 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
Smrt je smrt a měl by bezpečnostní sbor, stát, Česká republika, umět najít dostatek finančních prostředků. A věřme, že ty prostředky nebudou potřeba, protože nám příslušníci při výkonu služby umírat nebudou, policisté, protože budou mít dobrou balistickou ochranu, jiné vybavení, které odpovídá modernímu bezpečnostnímu sboru, a pak nebudeme vyplácet nic. Ale pokud zemře, tak proč vyplácet každému jinak podle toho, jak dlouho u toho bezpečnostního sboru byl? A abyste neřekli, že jsem hodně rozdávačný, tak jsem dal variantu ještě druhou, kterou je devítinásobek. Ono to stejně nebude, protože každý příslušník má jiný plat. A není to pouze o policistech, je to o příslušnících všech bezpečnostních sborů, personální problémy jsou i u Vězeňské služby. Nemluvíme o 13. platu, nemluvíme o 14. platu, který kdysi u policie už také pamatujeme, ale mluvíme o určité stabilizaci. Policista si na to počká, dostane jeden plat navíc. Takže není to nic zásadního. To všechno lze ošetřit. Takže to je druhý z pozměňovacích návrhů, který má za cíl stabilizaci bezpečnostních sborů, udržení kvalitních délesloužících policistů. Jeden rok ten člověk není na ulici, studuje, připravuje se na své budoucí povolání a po třech letech na ulici zjistí, že to není to správné povolání, které chce dělat, a odchází. Jedna pětina, kolegyně a kolegové. Nevím, neumím spočítat, jaké to jsou náklady státu za vzdělání těchto lidí. A to jsou všechno prostředky, které je potřeba započítat do toho, jestli se nám to vyplatí investovat do policistů, kteří slouží pět, deset, patnáct a déle let. Zákon říká zvláštní příplatek, ale omluvte mě, používám pojem, kterému rozumí většina těch kluků, kteří stojí buď zde venku, v předsálí, nebo na ulici. Protože pak si neumím představit, co by při současném vybavení Policie České republiky a toho dalšího motivování pro výkon služby následovalo.
Dalším navrhovaným problematickým bodem, se kterým se nemohu ztotožnit, je, pane ministře, náborový příspěvek. Náborový příspěvek, tak jak je navržen ve stávajícím vládním návrhu, nemá žádnou ambici k udržení nového příslušníka ve služebním poměru, a je tedy iluzorní jej pokládat za náborový. Nijak se totiž nedotýká stávajících příslušníků, kteří měli tu trpělivost a pevný osobní postoj či přesvědčení, že u bezpečnostního sboru nám vytrvali dodnes. Vlastně může hrozit, že se dotkne i těch stávajících, a to za předpokladu, že bude pokrytí náborového příspěvku čerpáno z objemu prostředků na služební příjmy takto stávajících příslušníků bezpečnostních sborů, neboť dopad do státního rozpočtu - a škoda, že mě pan ministr neposlouchá...
Pane poslanče, nerušte pana ministra.
Nulový dopad do státního rozpočtu, pane ministře? Pan ministr je asi kouzelník. Iluze, že navržený náborový příspěvek povede ke stabilizaci bezpečnostních sborů a ke snižování mezigeneračního napětí mezi novými a stávajícími příslušníky bezpečnostních sborů, je ukázková. Náborový příspěvek bohužel nepovede ani k dlouhodobému udržení příslušníků ve služebním poměru, ani k motivaci plnění služebních povinností na odpovídající požadované úrovni. Navrhovaný stabilizační příspěvek působí totiž přesně opačným směrem. Demotivuje a destabilizuje, a proto já navrhuji jeho vynětí z tohoto návrhu zákona. A to bych tedy poprosila pana ministra, jestli by mě na toto mohl odpovědět. Stabilizační příspěvek se totiž - ten můj návrh si klade za cíl ocenit příslušníky bezpečnostních sborů u příležitosti úspěšného setrvání ve služebním poměru a podpořit je v jeho pokračování. Oproti náborovému příspěvku by příspěvek stabilizační podpořil příslušníky, kteří nejenom že nastoupili do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru, ale nějakou dobu v něm setrvali a také již odvedli nějakou práci, pane ministře, a to ocenění si zaslouží nejenom proto, že někam nastoupí, ale že se něco naučí, něco si odpracují. Motivační role stabilizačního příspěvku spočívá v očekávání jednorázové výplaty dávky, která by byla za splnění předem stanovených podmínek nároková, a příslušník by dopředu mohl počítat s tím, že tuto částku dostane. Věděl by, do čeho jde. Nebylo by ani tak rozhodné, v jaké služební hodnosti v době nároku na stabilizační příspěvek je právě příslušník zařazen. Dostal by ji každý bez rozdílu. Stabilizačním příspěvkem by se mohl vyřešit problém obsazování služebních míst v regionech a lokalitách, kde to je na základě předchozích zkušeností problematické, zejména kde existuje velká konkurence u ostatních zaměstnavatelů včetně nestátních ozbrojených sborů a složek. A pan ministr ví, že ten podstav v našem hlavním městě je skutečně obrovský. Navrhuji, aby rozhodnutí o výši stabilizačního příspěvku bylo na řediteli bezpečnostního sboru. Skutečně pokud chceme, aby z těchto lidí byli velitelé, byli ředitelé, měli by mít i toto oprávnění. Když tato vláda nastupovala, dušovala se a zaklínala, že zlepší vybavenost bezpečnostních sborů a stabilizuje personální situaci v bezpečnostních sborech. To se však záhy ukázalo jako prázdná proklamace. Také již tady byla citována ta statistika. A navíc zkušení, ale bohužel demotivovaní policisté, kteří mají již plné zuby slibů a prázdných gest, nakonec nám odcházejí od policie také. Když vám víc lidí odchází než přichází? To už i pan ministr obrany Stropnický je na tom líp. A vy víte, co za úsilí mě stojí to, abych to tady vyslovila. Není žádným tajemstvím, že současný personální stav u policie je tragický a není ani vidina toho, že se v budoucnu tento alarmující stav zlepší. Ani tato novela k tomu nesměřuje. Neustále jsme svědky toho, že musejí z už tak personálně velice vyprázdněných krajských ředitelství a územních odborů odjíždět policisté na výpomoc do Prahy a jiných oblastí. To bychom totiž najednou zjistili, že není skoro nikdo, kdo by byl v ulicích a kdo by nám pomáhal a chránil nás. Ostatně i mírné zvýšení nebezpečí znamená nasazení armády v našich ulicích, protože policie není schopná zajistit všechny své úkoly. Nábory a stabilizace policie jsou v podání provedených domnělých opatření této vlády a pana ministra Chovance bohužel pouhou iluzí. Jak už jsem zmínila, do resortu ministra Chovance nateklo několik miliard navíc mimo jiné i na akvizice. Ale máte někdo pocit, že tyto finanční prostředky byly adekvátně vynakládány? Zlepšila se výstroj, zlepšila se výzbroj, zlepšilo se jiné vybavení policie? Například neprůstřelné vesty, které lze prostřelit? Skutečně tohle je ten cíl, aby chodili policisté a policistky v uniformách, které nesplňují základní parametry a které mohou být prostřeleny? Zlepšila se obuv, ve které se dá chodit? Možná bych doporučila panu ministrovi, aby si jedny boty, ve kterých chodí policisté, pořídil a aby v nich týden chodil tady v Poslanecké sněmovně. Aby si to vyzkoušel, jak pohodlné - to myslím ironicky - tyto boty jsou. Protože vám garantuji, že po týdnu by pana ministra nenapadlo objednávat další boty tohoto typu u stejné firmy. Ale jsou i takové drobnosti jako průkazy služby kriminální policie, u kterých se nedodržela ani barva. Smutnou realitou je i to, že si už i policisté na obvodech zvykli pracovat se zastaralými počítači a někteří - věřte nevěřte - dokonce s láskou vzpomenou na spolehlivý psací stroj, pane ministře. Anketa: Jak se vláda během posledních čtyř let starala o bezpečnostní sbory? Co třeba řešit důsledky migrační krize? Na začátku svého působení si vláda stanovila pět základních cílů. Naplnit se podařilo jen polovinu z nich. První cíl této vlády byl: zlepšíme vybavenost bezpečnostních sborů. Druhý: stabilizujeme personální situaci v bezpečnostních sborech. Třetí: budeme bojovat razantněji proti terorismu. Čtvrtý: budeme důrazněji potírat organizovaný zločin. Pátý: budeme potírat rasovou nesnášenlivost. Nejvíce jich má policie přijmout letos, tedy v roce 2017, kdy se má nabírat 850 nováčků. V dalších letech by měly počty nováčků klesat. Vysokou fluktuaci způsobuje špatné zázemí a nízké platy. Nesplněno, tendry se vypisují a voda teče. To je stejné jako na obraně. To Policejní prezidium tomuto serveru nesdělilo, což mi přijde zvláštní, že když se novináři ptají na údaje, které nepodléhají utajení, tak Policejní prezidium mlčí. Podle odborů, píše tento server, a opozičních poslanců ale policie určitě neutrácela peníze za kvalitní výstroj a výzbroj policistů či za vybavení policejních kanceláří. A pokud nějaké nákupy proběhly, policisty nepotěšily.
A tady je snaha, a ta snaha bude samozřejmě v následujících letech zřejmě podpořena, už teď je a bude výrazně podpořena i financemi, aby začalo docházet ke vzniku evropských stran, a tím pádem k prohlubování evropské federalizace. To je důvod, proč já návrh zákona o evropských politických stranách nepodpořím.
Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1110 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Děkuji panu zpravodaji. Z pověření vlády i tento návrh zákona uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec.
Výbor projednal tento tisk na svém pravidelném zasedání a přijal pozměňovací návrhy, které máte v samostatném tisku načteném ve sněmovním systému.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče. Již bez telefonu máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - něco, co je mi velmi blízké a co jsme projednávali jak na podvýboru pro policii, tak samozřejmě na výboru pro bezpečnost. A byl to ten bod, který se týkal úmrtného. Takže na tomto místě bych panu ministrovi poděkoval, že taková práce opravdu odvedena byla. Nemusíme se ve všem shodovat s Armádou České republiky, takže naše pojetí úmrtného je trochu jiné, než mají vojáci ve svém zákoně. Návrh, který jsme přijali ve výboru pro bezpečnost, takové rozdíly dělá. Jemu už ne, on už se toho nedožil, chudák, ale té rodině. Ale to jsou jiné paragrafy zákona o služebním poměru a i na to vnitro myslí a za to vnitru děkujeme.